Takže ještě jednou, pokud jsem tím někoho urazil nebo pokud se mé návrhy zdály arogantní, protože mi nikdo nevěří, tak já se za to omlouvám. Je mi to velice líto.
Má ještě někdo zájem vystoupit v rozpravě? Není tomu tak. Rozpravu končím. Nepadl žádný návrh na vrácení ani zamítnutí. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Ptám se, kdo je pro přikázání kontrolnímu výboru. Nyní budeme hlasovat o zkrácení lhůty k projednání o 30 dnů. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 42 a ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty o 30 dnů. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání kontrolnímu výboru a jeho lhůta k projednání byla zkrácena na 30 dnů. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Zaměstnaneckou kartu bude vydávat Ministerstvo vnitra, a to výhradně na pracovní místa uvedená v evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty. Vládním návrhem zákona se tedy v plné míře reaguje na požadavky evropského práva.
Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví a lhůta k projednání ve výborech byla zkrácena na 30 dnů.
Potřeba nové právní úpravy vyplývá především ze skutečnosti, že zákon o ozbrojených silách přes novely, kterými prošel, již nevyhovuje věcným potřebám ozbrojených sil z pohledu jejich řízení, plnění úkolů a zabezpečení. Řešením je nově navrhovaná právní úprava, která reaguje na změny ve strategických dokumentech řešících vojenskou problematiku v ozbrojených silách a v právním řádu České republiky. Jedním z předpokládaných důsledků předkládaného návrhu zákona by mělo být přijetí přehledné právní normy, která povede ke zlepšení postavení ozbrojených sil, k odstranění nedostatků a nejasností ve výkladu zákonných ustanovení, a tím i ke zlepšení podmínek pro řízení a plnění úkolů ozbrojených sil. Mezi důležité věcné změny patří zejména nahrazení vojenských záchranných útvarů novým institutem, tzv. přidělením útvaru k plnění úkolů civilní obrany v souvislosti s mezinárodními závazky České republiky. Je plně v souladu s ústavním pořádkem a právním řádem České republiky i s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za pozornost a žádám vás o projednání tohoto návrhu zákona.
O tom rozhodneme v hlasování pořadové číslo 31, které jsem zahájil. Děkuji vám. Pan kolega Antonín Seďa se stal zpravodajem pro prvé čtení a zároveň ho žádám, aby se ujal slova ve své zpravodajské zprávě.
Děkuji, pane předsedající. Novelou zákona se armáda bude oficiálně podílet také na letecké záchranné službě. Správnou změnou je vrácení inspekce ministra obrany do zákona a opětovné zavedení vojenské přísahy. Tolik má stručná zpravodajská zpráva. Zároveň se hlásím do obecné rozpravy. Děkuji, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, věcně chci říci, že klíčovým problémem je pro mě navrhovaná změna postavení náčelníka Generálního štábu Armády České republiky, kdy se navrhuje postavení jako velitele armády. Přitom nikdy za dobu existence českého státu a jeho republikových právních předchůdců tomu tak nebylo. Prostě náčelník Generálního štábu žádným velitelem armády není, být nesmí a nemá. A pokud by náčelník Generálního štábu měl velet armádě, pak by měl být jako velitel koncipován v zákoně.
Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Antonína Sedi, který je zatím jediným přihlášeným do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Nicméně si myslím, že prodloužení na 90 kalendářních dní pro případ ozbrojeného konfliktu, pokud bývá rotace v zahraničních misích obvykle šest měsíců, problém s počtem válečných veteránů moc nevyřeší.
Děkuji panu poslanci Antonínu Seďovi a ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Není tomu tak. Takže o tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 34, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání výboru pro obranu. Kdo je proti? Děkuji vám. V hlasování pořadové číslo 34 z přítomných 171 poslance pro 133, proti nikdo. Návrh byl přijat. Dalším bodem k projednání je Prosím, pane ministře, máte slovo.
Návrh reaguje především na přijetí směrnice Evropské unie týkající se pravidel pro výkon práva být volen ve volbách do Evropského parlamentu. Odstraňuje se povinnost kandidáta, aby v členském státě bydliště společně s kandidátní listinou předložil potvrzení od domovského členského státu, že nebyl zbaven práva být volen nebo že taková volební nezpůsobilost není příslušnému orgánu známa. Tato povinnost se nyní nahrazuje čestným prohlášením kandidáta, že nebyl zbaven práva být volen. Členský stát bydliště, u něhož je kandidatura předkládána, se následně obrátí na členský stát původu kandidáta se žádostí o ověření takového prohlášení.
No ono záleží na úhlu pohledu! Ale hlavně dokud stát na jedné straně bude vydávat miliardy a desítky miliard na podivný a neprůhledný dar církvím, po tu dobu klub Komunistické strany Čech a Moravy prostě nebude diskutovat o tom, že by podpořil jakékoliv poplatky, protiústavní navíc ještě, poplatky ve zdravotnictví!
Ale řešme je jako komplexní systém, jako systémovou věc, ať už je názor zleva takový, nebo zprava takový.
S další faktickou je přihlášena paní poslankyně Semelová.
Dobrý den, vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové.
Vážená paní předsedající, vážený zbytku vlády, dámy a pánové, pracuji jako náměstek ředitele v krajské nemocnici, která má 18 oborů. My hospodaříme se ztrátou. Hospodaříme s velmi velkou ztrátou. Regulační poplatky měly snížit počty pacientů. Je to tím, že skutečně ti lidé jsou nemocní. Populace nám stárne, lidé se dožívají stále vyššího věku a vyžadují čím dál tím větší zdravotní péči. Mluvilo se tady před nějakou dobou o seniorech. Není to tím, že by nechtěli platit, ale většina z nich při delší hospitalizaci platit nemůže. Jsem tu honěn za čas, takže já to velmi rychle zkrátím.
Dobrý večer, vážená předsedající, vážené kolegyně, kolegové. Řešit zde budoucnost a minulost regulačních poplatků v zásadě nemá v tento okamžik žádný smysl. Jsou to jenom rétorická cvičení. Myslíme si, že kdyby ta kontinuita pokračovala a kdyby příští vláda přišla s komplexním řešením, s komplexními návrhy, bylo by to zodpovědné řešení.
Naprosto fakticky. Víte proč? Protože Humpty Dumpty byl vajíčko. A když spadl dolů, tak se rozbil. Vyprávět si o tom, co bylo, to můžeme večer u táboráku.
Dalším přihlášeným je pan poslanec Herman.
Vážená paní předsedající, vládo, kolegové, kolegyně, určitě téma zdravotnických poplatků je závažné a myslím si, že to, co před chvílí říkal můj předřečník, je velmi důležité - abychom se osvobodili od nějakých politikaření na toto téma a skutečně se zabývali tím tématem vlastním. A v této souvislosti chci opravdu velice jasně odmítnout to, co tady zaznělo od jednoho z mých předřečníků, od pana poslance Kováčika, že s tímto tématem spojuje tzv. dar církevních restitucí. Je to opravdu velmi nefér a podpásová hra, jestliže to zaznívá z řad těch, kteří způsobili tyto problémy a kteří i v oblasti zdravotnictví způsobili hluboký propad zdravotní péče v naší zemi, takže se tím musíme dodnes zabývat!
Děkuji. Ptám se, kdo je pro. Já bych poprosil kolegy vpravo ode mne, aby trošku ztišili hlas. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Končím projednávání tohoto bodu. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby a způsobu jejího ustavení nebo volby Já bych poprosil tentokrát kolegy vlevo, aby se ztišili. Předkládám tento návrh usnesení: Má někdo alternativní návrh usnesení? Konstatuji, že návrh byl přijat a komise byla ustavena. Já osobně navrhuji počet členů na devět. Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů skládající se z devíti poslanců; Žádnou jinou přihlášku nevidím. Kdo je proti tomuto návrhu? Já opět navrhuji, aby tento kontrolní orgán měl postavení stálé komise Poslanecké sněmovny, a navrhuji, aby komise byla ustavena podle zásady poměrného zastoupení. Nemám žádné přihlášky, rozpravu končím. V podrobné rozpravě, kterou otevírám, se odkazuji na ono usnesení, které jsem načetl. Ptám se, zda jsou zde jiné návrhy. Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím. Prosím vás, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Navrhuji, abychom určili pana poslance Jiřího Dolejše a pana poslance Františka Laudáta. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh. Konstatuji, že jsme určili ověřovateli pány poslance Dolejše a Laudáta. Já bych vás chtěl rovněž informovat, že o omluvu požádali do zahájení schůze tito poslanci a členové vlády. Nyní bychom přistoupili ke stanovení pořadu 4. schůze, jehož návrh jste obdrželi na pozvánce. Přehled těchto bodů vám byl rozdán na lavice. O tom musíme hlasovat a rozhodne o tom Poslanecká sněmovna. Poslední informace z mojí strany. Chtěl bych vás informovat o tom, jak předpokládáme průběh jednání Poslanecké sněmovny v tomto týdnu. Dnes bychom jednali do 19 hodin, pokud samozřejmě Sněmovna nerozhodne jinak, ve středu, to znamená zítra, by Sněmovna nejednala. Jednání schůze bude přerušeno tak, aby byl vytvořen prostor pro jednání výborů, které musí projednat přikázané kapitoly a okruhy návrhu zákona o státním rozpočtu.
Jak víte, byly sem doručeny dvě žádosti a Sněmovna má o těchto žádostech rozhodnout na první následující schůzi. Přesto si myslím, že za výbor toto navrhnout musíme. Dále navrhuji třetí bod. Navrhuji, aby byl další bod - potvrzení předsedy výboru. Děkuji za pozornost.
Dobrý den, pane předsedo, dámy a pánové, vládo.
Děkuji panu předsedovi klubu ODS. Pan kolega Miroslav Kalousek mi potvrdil, že je to souhlas dvou klubů, takže budeme postupovat standardním způsobem. Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, a ptám se, kdo se hlásí z místa. Pan ministr vnitra Martin Pecina. Prosím, pane ministře, máte slovo v obecné rozpravě. Padl tedy návrh na zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů. Má někdo další návrh? Protože nepadl návrh na vrácení, ani zamítnutí, budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nevidím. Ano, děkuji. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Děkuji panu ministrovi vnitra, děkuji panu zpravodaji a končím tento bod.
Jednotlivé vládní návrhy zákonů byly předloženy Poslanecké sněmovně, které však v důsledku svého rozpuštění nestihla projednat. Nyní jsou tyto dříve samostatné návrhy sloučeny do jednoho zákona, který zahrnuje celkem 69 novel zákonů. Hlavním smyslem tohoto návrhu je především odstranění speciálních procesních ustanovení upravujících kontrolní postupy ve zvláštních zákonech. Vzhledem k blížícímu se datu nabytí účinnosti kontrolního řádu by měl být předložený návrh zákona přijat co nejdříve. Z tohoto důvodu si dovoluji požádat, aby Poslanecká sněmovna s návrhem zákona vyslovila souhlas již v prvním čtení.
Prosím, pane předsedo.
Vážený pane předsedající, navrhuji poslance Vladimíra Koníčka.
Kdo je proti? Děkuji vám.
Česká veřejnost se mu vysmála. Jménem poslaneckých klubů TOP 09 a ODS vetuji tuto aroganci.
Děkuji. Padlo veto dvou poslaneckých klubů, budeme to tedy projednávat v řádném řízení podle jednacího řádu, tedy prvé čtení. Slova se ujme zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Vladimír Koníček ke své zpravodajské zprávě. Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené paní kolegyně a kolegové, tento návrh je poněkud objemnější než ten předcházející, navrhuje úpravy 69 zákonů v souvislosti s přijetím kontrolního řádu. Minulá vláda předložila změny vynucené přijetím kontrolního řádu v několika tiscích, teď vláda předkládá změny v jednom objemnějším svazku. U některých ustanovení došlo k přeformulaci, některé zůstaly ve stejném znění jako před půl rokem. On dělá tady jenom pošťáka. To jsou návrhy bývalé vlády.
Děkuji panu zpravodaji a jenom připomínám, že je rozdíl mezi zpravodajskou zprávou a vystoupením v rozpravě. S faktickou poznámkou pan kolega František Laudát, pak předseda klubu ODS.
To mně bylo divné, přece jenom ministr je snad víc než ředitel nemocnice. To mě trošku překvapilo, protože nevím, kdo vládne Ministerstvu zdravotnictví. Jedna poznámka. No zaplať pánbůh, že jsme zprivatizovali ty nemocnice. Ty privátní nemocnice fungují, poskytují zdravotní péči, nejsou závislé na obecních, krajských či jiných rozpočtech. Jsou závislé na zdravotním pojištění, to je pravda, ale jsou, přátelé, v černých číslech. Vydělávaly, dneska prodělávají, jsou zhruba 300 mil. v dluzích.
Pan poslanec Grospič s faktickou.
To si myslím, že je vysoce poučný případ.
S další faktickou pan poslanec Bendl.
Já nemůžu, omlouvám se, ale na lži není možné nereagovat. Prostě ty dluhy, které byly na nemocnicích, přešly od státu spolu s nemocnicemi. To je přece doložitelné. Ta čísla, která tady padla, nechci komentovat, jsou absolutně vymyšlená.
Těžko bych řekl, že bych na každém tom projevu nenašel něco, o čem by se mělo diskutovat. Ale mně už to dnes připadá jako pozdní lítost. Ony toho tolik nezregulovaly. Já nebudu hovořit déle, protože nepotřebuji získávat politické body, ty se většinou získávají v předvolebním boji a v podstatě jde jenom o to, abychom tady byli vidět. Já bych ani nesouhlasil s některými řečníky, že ve zdravotním výboru se dneska nic nevyřešilo. Je nás tady tuším 21 lékařů, jistě víme, jak se poskytuje zdravotní péče. A je tady mnoho velmi známých, i světově známých, kolegů. Ale já jsem se spíš zeptal lidí, kteří umějí počítat. Je třeba, abychom nastavili nové financování zdravotních pojišťoven. Není možné, aby smlouvy byly sepisovány neuváženě a dá se říci "já na bráchu, brácha na mě". Čili jestliže nám ten den dneska hezky začal, tak nám špatně skončil. Začněme konečně hospodařit tak, jak bychom měli. Prosím vás, jak někdo může říkat, že je nevypověditelná služba?
Zdravotnictví je ve finanční tenzi, ale nemohu přijmout to, co se tady opakuje, prezentuje, že máme před sebou apokalyptickou situaci. Máme před sebou situaci, která potřebuje řešit. Poslední věc, kterou bych rád zmínil, je fakt, který tady prezentoval můj předřečník, že přestože je situace prezentována finančně jako hrozivá, je tady plán některých poslaneckých klubů realizovat zrušení poplatků úplné.
Děkuji, pane poslanče.
Mně se to zdá jako marginální záležitost, i když ten objem 5 miliard si nedokážu ani představit, kolik to je peněz, nicméně je to velké, velké politikum, o kterém se mluví, a vypadá to, že ve zdravotnictví nemáme jiné problémy.
Děkuji, pane poslanče. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Svoboda.
Mluvíme o něčem úplně jiném. To poslední, co řekl kolega Vyzula, bylo klasické contradictio in adjecto. To je řešení, zkrátit to na 30 dní? Tady se pořád diskutuje o tom, že poplatky jsou nemravné, neetické, a můžeme hodiny a hodiny diskutovat o tom, co znamenají. Ony ten regulační efekt mají.
Nyní prosím předsedu výboru pro zdravotnictví poslance Rostislava Vyzulu, aby nám navrhl zpravodaje pro prvé čtení.
Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, za výbor pro zdravotnictví navrhujeme jako zpravodaje pana poslance doktora Igora Nykla.